Ale neexistuje perpetuum mobile. Když něco zastropuju, něco omezím a nebude mě to nic stát - to je prostě pohádka. Nic takového není. Já to respektuju. Nemůžu být současně proti zvýšení daní a současně radit vládě, ať zvýší daně. A chápu, že mnozí neměli čas sledovat osmdesátiminutový projev a sedmdesátiminutový projev. Tomu já rozumím. Ale jak jsem ocenil práci našich stenografů - kdo chce, tak si to může přečíst a sám může posoudit argumentační úroveň, fakta, češtinu, spíš práci s jazykem bych řekl než češtinu, práci s jazykem. To jsou lži, demagogie a urážka svých politických odpůrců. Jen do toho. Přečtěte si prosím všichni vystoupení Andreje Babiše a Petra Fialy.
Děkuji.
Jdu zareagovat na vystoupení pana ministra financí. Revers charge začal prosazovat v rámci boje s daňovými úniky Andrej Babiš jako ministr financí a já jsem to jako ministryně financí dotáhla. Ano, trvalo to dlouhých skoro pět let, protože to blokovala Francie, protože nám nechtěli dovolit výjimku z daně z přidané hodnoty, se kterou kdysi... kolébkou této daně byla Francie právě. Nechtěli to dopustit. Já jsem několikrát jednala s ministrem financí.
Opravdu nejsem zvědavý na to, aby se potom tisíce lidí na Václaváku hlásily k lidem, kteří v podstatě šíří nenávist k nějaké skupině obyvatel. Ti lidé utíkají před válkou, já to respektuji, hledají nějakou budoucnost, u nás se chovají slušně, ale hnutí ANO dlouhodobě hlásí nulovou toleranci k nelegální migraci a říkejte si, co chcete, ale za nás prostě nechodili. Za nás se prostě nedostali přes tu hranici. A stejně nejsou schopni zavřít tu zelenou hranici nějak účinně. A nechci vyvolávat nějaké xenofobní nebo nenávistné nálady, ale prosím vás, tohle nepočká. Děkuji za pozornost.
Jenom si upřesním název bodu: Řešení situace v oblasti nelegální migrace? Hlásí se ještě někdo ke změně programu, schváleného programu? Přivolám kolegy z předsálí. Děkuji za trpělivost. Teď jsem vás odhlásila, takže vás poprosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Ještě jedno hlasování, ano, děkuji. Máme zde ještě jeden návrh, a tím je návrh pana poslance Radka Vondráčka. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Nyní jsme se vypořádali tedy se všemi návrhy a hlásí se s přednostním právem pan předseda Radim Fiala.
No a podívejme se, jak to vlastně nakonec všechno dopadlo. Rozpočet je úplně stejný jako rozpočet přecházející vlády.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 35. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Toliko tedy omluvy. Kolegové a kolegyně, prosím o ztišení, děkuji.
Já to nejdřív odůvodním a pak řeknu návrh bodu. Věřím, že to není proti jednacímu řádu. Tento týden nám současná vládní koalice deklarovala, jak málo pro ni znamená legislativní rámec. Tento týden jsme sledovali, jak si koalice přidá do rozpočtu na rok 2023 - v pondělí to schválila vláda - neuvěřitelných virtuálních 150 miliard do příjmů, ničím nepodložených, bez legislativní opory, bez souhlasu Poslanecké sněmovny, bez návrhu zákona. Tento krok samotný o sobě by v minulých obdobích stačil na okamžité odvolání ministra financí, ale tato vládní koalice zřejmě nezná stud. Ale já chci mluvit o novele rozpočtu na rok 2022, o tom, co se tady v tichosti včera událo. Celá předvolební kampaň současného kabinetu Petra Fialy byla založena údajně na tom, jak naše vláda byla rozpočtově nezodpovědná.
A já jim vždycky říkám, že důležité je to, aby se během krátké doby státní rozpočet dostal do černých čísel. Skutečnost je taková, že to tak prostě není, že je to ještě horší, než to bylo. Takže já navrhuji za hnutí SPD mimořádný bod, paní předsedající, který se bude jmenovat Deficit státního rozpočtu 2022, a jsem přesvědčen, že jsou to věci, které si tady musíme vyříkat. Já vám říkám, že za tři roky nebudete mít na důchody. naruší to sociální smír v České republice, naruší to úplně všechno, úplně všechno. Taková vláda by tady neměla být, taková vláda by měla podat demisi.
Děkuji a nyní vystoupí paní poslankyně Klára Dostálová. A ještě přečtu omluvy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuju, vážená paní předsedající. Já bych dnes ráda zařadila jako první bod na dnešní schůzi možné zmaření investic obcí díky změnám v potenciální výzvě IROP, která by měla být vyhlášena dnes. Dokonce poslali i starostové, jmenovitě paní starostka města Písku, otevřenou žádost o vysvětlení panu premiérovi. Ta situace je velmi vážná. Já vám zkusím opravdu velmi stručně nastínit a je tady mezi vámi mnoho starostů, takže určitě o tomto problému víte. Všichni starostové chystali projekty na rekonstrukci základních škol. V pondělí hned po volbách, toto pondělí oznámilo Ministerstvo pro místní rozvoj tiskovou zprávou, že mění podmínky výzvy, ale ne kosmeticky, ale doslova drasticky. Já se ptám, to myslí ministerstvo vážně? Co s tím mají teď ti starostové dělat? Musíme si uvědomit, že nejsou ustanovena zastupitelstva. Starosta v podstatě nyní odepisuje 100 milionů. Co jako s těmi 100 miliony má dělat? Takže já bych ráda zařadila tento bod jako první bod, aby nás ministerstvo ujistilo. Ale zároveň je potřeba spravedlivě přiznat, že my jsme ho jako stínová vláda včera vyzvali, aby alespoň prodloužil tu výzvu. A tady se sluší poděkovat panu ministrovi, že vyslyšel stínovou vládu a posunul tu výzvu až na začátek listopadu. Skočit z 99 milionů na 35 je opravdu strašlivý zásah do rozpočtu měst a obcí. Proto bych ráda zařadila tento první bod dnešní schůze s názvem Zmařené investice obcí, výzva Integrovaného regionálního operačního programu.
Také děkuji. Nyní je přihlášen pan poslanec Radek Vondráček. Prosím, máte slovo.
Já teď trochu z jiného soudku. Určitě nevypotřebuji celých těch pět minut. Jenom pro vaši informaci, vypadá to tak, že teď je uzavřená hranice, Policie České republiky posbírá ty migranty, převážně ze Sýrie, a sváží je k nám do Holešova do policejní školy. Kapacita tohoto zařízení už je možná na hraně nebo za hranou. Tam dostanou základní informace, mohou využít toho zařízení pro hygienu, jsou vybaveni příslušnými doklady a jsou sváženi na nádraží do Hulína a posazováni do vlaku směrem Německo. Tenhleten bod vím, že navrhoval i Tomio Okamura, ale já ho navrhuji trochu jiným stylem. Já ho opravdu navrhuji jako podanou vstřícnou ruku vládě České republiky, aby se nám tady vyjádřila, aby nám řekla, jaké je řešení. Všichni mluví o tom, že je potřeba nějaké celoevropské řešení, já s tím plně souhlasím, že jsou potřeba chránit vnější hranice, i s tím souhlasím. Ale chci se zeptat: Co se s tím tedy dělá? Jak my pomáháme? A hlavně a především, tak na co máme předsednictví v Evropské unii?
Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o ztišení, aby paní předsedkyně mohla přednést svůj návrh.
V podání této vlády je šetření mediálním pojmem, jakýmsi zlatým grálem, který je neustále připomínaný, ale který nikdo nikdy neviděl. Včera jsem tady toho hodně slyšela o našich pandemických rozpočtech. Jednak naše vláda z důvodu ochrany občanů před šířením pandemické nákazy musela přistoupit ke zcela bezprecedentním opatřením v podobě de facto vypnutí velké části ekonomiky. To nemluvím o rostoucích dividendách, zejména polostátního podniku ČEZ. Navíc my jsme snižovali daňovou zátěž.
Omlouvám se, paní předsedkyně.
Takže to je celá pravda, to je celá pravda.
Také děkuji.
Ano, jako bod číslo 1 dnešního jednání.
Děkuji za slovo. Já říkám, že to v té době samozřejmě byla pravda.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, po přestávce budeme pokračovat v jednání. S přednostním právem se hlásí pan předseda Fiala.
Děkuji za slovo.
Nyní budeme pokračovat v přerušené rozpravě, do které se přihlásila s přednostním právem paní zpravodajka a poté pan předseda Okamura. Prosím, máte slovo. A prosím o klid!
Děkuji, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom upozorním, že na ústavně-právním výboru byl určitý návrh, že by se mohlo odděleně hlasovat o návrhu, který podal pan kolega Ivan Adamec. A nyní k něčemu zajímavějšímu. Vážení, víte, na kolik úřadů se vztahuje tento služební zákon? Ani já jsem netušila, na jaké množství.
Omlouvám se, paní poslankyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, abyste přesunuli své debaty do předsálí.
Byla jsem překvapená, jak moc. A nyní k tomu, co jsem tím chtěla říct. Je pravda, že dneska bych ráda o tom třeba ještě podiskutovala s tím, v jehož gesci toto je. Nemyslím, prostřednictvím paní předsedající, kolegu Bendu, který samozřejmě tomu velmi dobře rozumí, ale přece jenom ministra vnitra. Pod něj spadá státní služba. já jsem dobře poslouchala - ranní omluva - pracovní důvody. Přiznejme si na rovinu, kdo zpracovával tento návrh zákona? Skupina pěti kolegů, kteří jsou pod ním podepsaní, nebo Ministerstvo vnitra? Bude se vztahovat služební zákon. A teď já se dívám, hovořím k nějakému ministrovi? Paní předsedající, domnívám se, že bychom si měli vzít přestávku, než milostivě někdo z vlády přijde, sedne si a bude poslouchat něco o služebním zákoně!
Já srdečně zdravím, převzala jsem řízení schůze a nyní je přihlášen s přednostním právem pan předseda Okamura.
Vážené dámy a pánové, to je neuvěřitelné, co tady předvádí vládní pětikoalice Petra Fialy ve složení ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN.
Chtěla jsem vědět, kolik připomínkových míst, když jsou tak transparentní, tento zákon vidělo. Jak říkají, je na tom shoda napříč politickým spektrem, ale pouze spektrem vládnoucí koalice, a ostatní to možnost připomínkovat neměli. A co dále prosazovali Piráti: "Prosazujeme urychlené zavedení služebního zákona, který považujeme za nutnou podmínku profesionální, efektivní a nezkorumpované státní správy. Chceme jasně rozlišit politická a úřednická místa a zajistit, že politici nebudou do úředních rozhodnutí zasahovat. Politici jsou voleni, aby pracovali jako poslanci, nikoliv jako úředníci, kde je potřeba odborná příprava. Služební zákon je nezbytný pro stanovení kritérií výběrových řízení na úřednická místa pro ochranu úředníků před politickými tlaky a pro přesná pravidla kariérního postupu. Služební zákon stanoví i požadavky na vzdělání a odbornost úředníků a jejich pravidelné testování. Služební zákon by měl dále zavést osobní odpovědnost úředníků za jejich rozhodnutí. Není přípustné, aby úředníci nerespektovali zákony, zbytečně zdržovali řízení o záležitostech občanů nebo ignorovali rozhodnutí soudu. Za nesprávný úřednický postup ponesou úředníci odpovědnost a budou potrestáni kárným opatřením. Stát bude po úřednicích vymáhat regresní úhrady škody, kterou způsobili." Já se ptám, kde je to v tom zákoně? Prostě bude záměrně někoho brzdit nebo záměrně nevydá v řádné lhůtě rozhodnutí, tak kde to tam je postiženo? Dále co mě zarazilo - a mně se to líbilo u Pirátů, když dbali na to, aby tam byl ten kariérní řád. Je to naprostá devalvace, likvidace kariérního řádu české státní služby. Jde o politizaci české státní služby, a pokud Evropská komise měla kdy problém s novelizacemi zákona o státní službě, tak to bylo právě postupné rozmělňování kvalifikačních kritérií pro účast ve výběrových řízeních na vyšší posty představených. A ještě k tomu říkáte, že to je ta deagrofertizace. Když tady padaly návrhy, abyste měli počet politických náměstků, které by vlastně byly zrcadlem jednotlivých sekcí, což má logiku, tak jste řekli ne. To znamená, že ministerstvo má pět sekcí, a vy budete mít patnáct politických náměstků? Proč nemůžete mít jenom pět? Já rozumím tomu, že chcete kvalitu, ale uvědomte si jedno, že to má i ten druhý obraz. Já si myslím, že jsem zrekapitulovala maximum, co jsem mohla zrekapitulovat. Demokracie dostává na zadek.
Poprosím další přihlášenou, a tou je paní poslankyně Iveta Štefanová. Připraví se paní poslankyně Klára Dostálová.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se zde také vyjádřila k novele zákona o státní službě. Vládnoucí koalice v minulosti volala po odpolitizování státní služby. Tento návrh novely je ale spíše krokem k její politizaci. Návrh nově zavádí pětileté funkční období pro některé funkce ve státní službě. Pro kontinuitu a stabilitu státní služby příliš neslouží možnost výměny až prakticky celé řídící sekce každých pět let podle stranické příslušnosti aktuálního ministra, tak jak to umožňuje tento návrh. Rozšířit okruh možných žadatelů o posty ve státní službě je určitě krok správným směrem, ovšem nemohu souhlasit s tím, aby se nově započítávala odborná praxe již od ukončení požadovaného vzdělání, a navíc se sčítala za celou tuto dobu. Pokud je naším cílem zvyšovat odbornost pracovníků ve státní službě, je nutné, aby tato odborná praxe byla co nejvíce aktuální.
Nárůst dopadů vyčíslených správci kapitol vyplynul především z legislativních změn v daňové oblasti, které byly do těchto opatření také zahrnuty. Výraznější tempo růstu odpovídající ekonomickému oživení v průběhu roku 2021 bylo utlumeno úpravou daňové legislativy. Ta nejvíce snížila výnos daně z příjmů fyzických osob placené plátci zrušením superhrubé mzdy a zvýšením slevy na poplatníka. Tolik velmi stručné představení státního závěrečného účtu, respektive jeho návrhu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Všechny výbory doporučily Proto vás nyní seznámím s následujícím usnesením, které doporučuje rozpočtový výbor, abyste přijali. Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: To jsem právě učinil.
Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Děkuji a tímto mohu zahájit všeobecnou rozpravu, do které se přihlásila paní předsedkyně Schillerová.
Takže dovolte, abych ho shrnula, protože jsem takzvaně lidově řečeno byla přímo u toho. Fakta: bezprecedentní ohrožení obyvatelstva v důsledku zdravotnické krize. Naše vláda se musela potýkat s řadou výzev. Musela zabezpečit kvalitní zdravotní péči pro české občany v této bezprecedentní situaci, sociální smír. Zároveň jsme museli zabránit hromadným krachům a zánikům podniků. Museli jsme přistoupit ke krokům, které jsme si předtím vůbec nedokázali ani představit. Po jisté období ve snaze o omezení šíření virové nákazy jsme byli nuceni zastavit de facto celou ekonomiku, i když otevřeně řečeno, v podstatě třeba tehdy po část roku se průmysl i vypnul sám. Museli jsme ochránit obyvatelstvo, zajistit sociální smír. A já prostě jsem přesvědčena, že se to podařilo.
Děkuji, paní předsedající. Já si dovolím jenom navázat na kolegyni. Prosím vás, včera jsme se probírali rozpočtem a já si pamatuji, že vládní koalice chtěla i snižovat počty úředníků, a já nerozumím tomu, jak se sníží počty úředníků, když se zvýší počty manažerských pozic. Potom se budou brát kde ta místa? Už tak současná koalice zvýšila počet ministrů a jejich ve své podstatě obslužného personálu a je to číslo 74 lidí plus. Jako zpravodaj se totiž v závěru budu vyjadřovat pouze k technickým, nikoliv politickým věcem, tak jsem cítila za potřebu ještě toto říct. Ještě bych si dovolila požádat, kolegové: je tam jeden pozměňovací návrh, se kterým nebyl vysloven souhlas na ústavně-právním výboru, a to se týká věku. V současné době je povinnost opustit státní službu ve věku 70 let. Prostě existují lidé, kteří i ve vysokém věku podávají vysoké pracovní výkony, a tímto limitem jim to omezíme. A já si vás dovolím poprosit o to, jestli byste začali už nyní.
Omlouvá se pan poslanec Jakob od 12 hodin bez udání důvodu.
Já bych chtěla tady jenom podpořit to, co tady řekla moje předřečnice.
Já se naposled otáži, zda se již nikdo nehlásí? A optám se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo? Prosím.
Já řadu výhrad, které zazněly, uznávám, zejména toho koncepčního charakteru. Já bych je s chutí podpořil, ale ty bohužel předloženy nebyly. Děkuji za pozornost.